Vývoz lidí směřuje přes Ústecký nebo Plzeňský kraj do Německa. Popsal taky nástroje, které zločinci používají ke komunikaci. Takže je to o tom. Tak je to třeba číst. Cokoliv si vymyslí! Protože všichni vidí, co za katastrofu máme tady ve vládě. Co nám hrozí. Toho jste obdivoval, ten vás vzal tím vlakem do Kyjeva na poslední chvíli, abyste měl PR. Ten má DPH na potraviny nula a tak dále. Tak se to naučte a bojujte za zájmy občanů České republiky a ochraňte tuto zemi před ilegální migrací.
Přivolám kolegy z předsálí.
No protože potřebují ta místa pro svoje kámoše, pro svoje kolegy. Já tomu nerozumím. Mimochodem já jsem strašně zvědav na to, jak to dopadne s tím bydlením. Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 plus. Protože samozřejmě tam nalezlo tolik lidí. Tak můžeme se podívat na MMR, kolik tam má pan ministr Bartoš Pirátů, poradců, kteří neuspěli ve volbách. Vždyť ta vláda slibovala, že některé úřady zruší. Evidentně nic. Já kdybych byl premiér, tak vám řeknu: ukažte všechny nájmy ministerstev a institucí s cizími subjekty. A pokud si to pamatuji, tak někdy to bylo 600 milionů! A proč sídlíte v cizích budovách? To je například téma. A majetek, kolik máte majetku? Jenom pan Bartoš tam má údajně 50 lidí. Takže já si myslím, že by nám to měl tady někdo vysvětlit, proč ty jednotlivé agendy navrhují navýšení? Co vlastně některé ty instituce dělají? A vlastně vy žijete z našeho dědictví. Ano, Muzeum totality. Muzeum totality. Bylo to připravené, tak to začněte realizovat. Nová scéna, taky jsme vám připravili. Národní galerie. Vyměňte tam už tu ředitelku, vždyť ona je úplně ztracená. A proč o tom mluvím, že jste to od nás zdědili? No protože OKD, které vytuneloval Bakala, a on to vytuneloval tak, že nejdřív vzal vlečku, energetiku, všechno vzal, a jeho pisálkové provládní stále píšou... Tak já jsem to OKD zachránil. Já jsem ho koupil za 70 milionů korun. Kdybych nebyl v politice, tak možná bych si ho koupil pro sebe. Bakala tam vytáhl asi 130 miliard a samozřejmě ty pisálkové mají zákaz o tom psát. Úřady práce budou o svátcích a o víkendu v pohotovosti kvůli změně podpory. No tak to je zajímavé samozřejmě. Takže bereme lidi. Peníze jste nenavýšili. Ruskojazyčné - to je strana 30 - a postsovětské zločinecké struktury. V roce 2022 začalo docházet k významným změnám ve struktuře a v charakteru ruskojazyčných kriminálních organizací. Hlavním impulsem této změny byla ruská agrese proti Ukrajině. - Protože oni se u nás cítí bezpeční, ti mafiáni, ne?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné dopoledne. Jako první s přednostním právem se hlásí pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Já nebudu opakovat to, co řekl můj předřečník, předseda klubu SPD Radim Fiala. Ano, je tam učiněna dohoda. Aby tak mohlo být procedurálně učiněno, tak i já beru zpět přestávku na jednání klubu hnutí ANO.
Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že byly obě přestávky staženy, je v tento moment nehlasovatelný návrh pana předsedy Bendy. A tak jak již zde bylo avizováno, je dohoda z grémia, že tato schůze se přeruší do 12. července 9 hodin ráno, kdy budeme projednávat body v pořadí tak, jak byly schváleny na dnešní schůzi. Kdo je proti? S návrhem byl vysloven souhlas. A já konstatuji, že tato schůze je přerušena do 12. července 9 hodin ráno.
Já mám potřebu se zastat toho, kdo tady není, a to premiéra vlády České republiky Petra Fialy. Za prvé, Evropská rada uznala úsilí České republiky a dalších států, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Premiér České republiky Petr Fiala prosadil do závěrů Evropské rady rozhodnutí, že by Česká republika měla obdržet další finanční podporu z rozpočtu Evropské unie právě na uprchlickou vlnu mířící do České republiky z Ukrajiny. Polsko a Maďarsko ovšem z vnitropolitických důvodů celou noc blokovaly přijetí těchto závěrů. Polsko a Maďarsko tedy na této Radě jednají proti českým národním zájmům. A kdo vyzývá, abychom se spojili s Polskem a Maďarskem, buď neví, co říká, anebo v této věci prostě hájí cizí zájmy. Jak už bylo několikrát zmíněno, v této chvíli Česká republika bojuje na evropské úrovni z pozice Petra Fialy a z pozice celé vlády za české zájmy za maximální podporu ve věci ukrajinské migrace, a to je to, o co premiér dnes usiluje. Říkejte fakta. Rada pokračuje a já plně doufám, že premiér vlády České republiky Petr Fiala zcela v souladu s mandátem, který od naší vlády má, prosadí co nejlepší pozici a finanční podporu pro Českou republiku.
Potom pan předseda Radim Fiala.
Já bych rád reagoval na pana ministra, který samozřejmě lže. Lže opakovaně. Přestaňte už říkat, že máte stejnou pozici jak my. Tak pokud mluvíte o volbách - ale Orbán nemá žádné volby, nemá. O čem to mluvíte? Vy normálně urážíte toho Poláka. Vy jste zradili Liberecko v kontraktu Turów. Vždyť premiér, ten ani nevěděl, co má dělat. Potom ho vzal do vlaku. Nic se od něj nenaučil! Vždyť tam mlčí! Vždyť on nemá na to koule, aby tam to zablokoval a řekl: Buď mi dáte 40 miliard, buď mi dáte... Vy si udělejte tu věznici, tam hlavně.
Musím vás přerušit a poprosit vás, abyste poslance oslovoval... A prosila bych vás , abyste přizpůsobil výši hlasitosti svého hlasu přiměřeně prostředí, ve kterém se nacházíme.
Já na něj nemluvím. Tu Antifu, kde Bartoš 2016... ne, ten plakát, co jsme měli! Vždyť to se děje teď. Takže za těmi zavřenými dveřmi to není žádná selanka, ale pan premiér na to nemá odvahu. Vždyť se tomu vyhýbal! Proč se něco nenaučil v předsednictví? Proč nezavolal, nežádal Charlese Michela o mimořádnou evropskou radu? Vždyť to je váš rezort! Proč tady máme převaděče? Proč tady tranzituje podstatně větší počet ilegálních migrantů? Proč tady máte ruskojazyčné různé mafie, že za chvíli lidi se budou bát, ano? Vůbec to neřešíte, to napětí ve společnosti a ohrožení bezpečí našich lidí. Takže nevykládejte tady nesmysly. Úplně jiné! A znovu opakuji, vy jste schválil - a ještě jste to připravoval a je to proti bezpečí občanů České republiky. Schválil jste to jako Chovanec. Já jsem to Chovancovi zvrátil, potom nás zažalovali. A my jsme zabránili tomu, aby nebyla legislativa. Vy jste dovolili Evropské komisi udělat tuhle legislativu, ano? A Morawiecki tam bojuje za ty zájmy. Máte předsednictví? Ještě to heslo, že... co to tam mají? Takže, prosím vás, už vám nikdo nevěří, jenom lžete. A můžete stokrát říkat, že se nás to netýká. Proč jste nedostali 40 miliard pro český rozpočet, když ho máte stále v deficitu? Proč jste to neblokovali společně? Vy jste nedostali vůbec nic! A premiér vůbec nepochopil, že princip je bojovat za zájmy českých občanů, a on to nedělá. Nedělal to, ano, ani tu výjimku ropy, ani to, vykládal, jak se odstřihne od ropy. Takže není to pravda, Nevystupuje tam. On má jinou povahu na to. Neumí řídit, není to žádný lídr. A tam je potřeba mít lídra v Evropě! Tam je ten boj. A my jsme prosadili ty peníze! Je to tak zkrátka. Takže nevykládejte tady nesmysly. Samozřejmě, bude znovu lhát, stokrát budete říkat... Neměli jsme vaši pozici! Chcete to znovu přečíst, pane ministře? Chcete to znovu přečíst, tu pozici Hamáčka? Tak už přestaňte lhát! Ilegální migrace je nebezpečí pro naše lidi. Je to nebezpečí pro Evropu. Evropa je plná, a když Německo zavře, tak ti lidé, je riziko, že zůstanou u nás. A já si myslím, že nemají být u nás! Máme jim pomoci mimo Evropu. Ano, to je ta část toho mandátu. Potom budeme slyšet, co tedy udělal pro Českou republiku. Zatím tam neudělal vůbec nic! Předsednictví je fiasko, dopadá to negativně na lidi a migrace je absolutní katastrofa. Obrovské nebezpečí! Také vaše, protože jste byl pro!
Prosím.
Děkuji za slovo. Já také musím reagovat na slova pana ministra Rakušana, protože já to považuji za úplnou katastrofu, co tady vykládá, co jsou české národní zájmy v podání této vlády a Ministerstva vnitra. Běžte se podívat na jižní Moravu. Tam každou noc jezdí kamiony plné Syřanů. Tak proč nekonáte jako ministr vnitra? A souhlasím s tím, že Evropa je plná, ale já vám něco řeknu, pane ministře. Vaše jméno si budou vaše děti a vaši vnuci říkat, že vy jste ten viník, kdo zvedl ruku pro migrační pakt, kdo sem pozval stovky, možná stovky tisíc muslimů a Arabů a lidí, kteří tady prostě u nás nemají co dělat, protože na to za prvé nemáme peníze, bude to český státní rozpočet stát stovky miliard. To je teď váš český národní zájem! Tak můj český národní zájem to není, protože tady budou žít moje děti a moji vnuci a já chci, aby se tady cítili bezpečně, a ne aby tady nemohli vyjít ani na ulici jako v Německu! Ministr Rakušan je viník toho, jestli sem budou chodit!
Navážu na svého kolegu předsedu poslaneckého klubu SPD a beru také dvě hodiny na poradu poslaneckého klubu hnutí ANO po skončení pauzy poslaneckého klubu SPD. A skutečně to, co se tady dneska odehrálo, je nehoráznost! Včera se dozví moje ctěná kolegyně Taťána Malá, že se nemá co ptát pana ministra financí na to, kde on byl během tiskové konference. Dneska se s námi bavíte, že my tady vlastně nemáme co se ptát a co říkat! Tak se vraťte na zem! Vy se musíte odpovídat této Poslanecké sněmovně!
Prosím o klid!
Přestávka je slušnost této Sněmovny. Já žádám, aby se v tomhle případě o té přestávce hlasovalo. Fakt mám tohoto chování plné zuby!
Prosím o klid ve Sněmovně! Je zde procedurální návrh pana předsedy Bendy, abychom hlasovali o přestávkách. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Renata Oulehlová a připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.
Přeji vám všem krásný den. Já bych tady jenom chtěla říct panu Michálkovi, prostřednictvím paní předsedající: Pane Michálku, vy a vaše strana často dehonestujete lidi, kteří v životě něco dokázali, kteří mají nějaké výsledky, kteří mají nějakou životní zkušenost. Chápu, že ta vaše životní zkušenost, vaše osobně, ještě není, ale tím jsme prošli všichni. Ale já bych vám strašně přála, nejen vám, ale i celé Pirátské straně, více pokory. Protože pokora není slabost. Pokora je síla obalená něhou.
Nyní paní poslankyně Válková s faktickou a jako poslední zatím přihlášenou s faktickou je paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, máte slovo.
Milí kolegové, milé kolegyně - teď jsem to obrátila genderovsky. Já jsem chtěla upozornit na jednu věc v této souvislosti projednávaného tisku. V tomto případě, a to by tady mělo také být zdůrazněno, je úplně jedno, jestli jde o předsedu hnutí ANO, nebo jakéhokoliv jiného poslance. A ta jiná pravidla nastavuje pan poslanec Michálek, vaším prostřednictvím, a proto podle mého názoru se nesmí divit, že ho někteří z nás označují jako nebezpečí. Já ho jako nebezpečného neoznačuji, já si myslím, že se známe jako právníci dostatečně dobře, abych znala jeho silné i slabé stránky. Politicky ho nehodnotím, jenom tady na ten mikrofon chci říct, že on mě nikdy nenapadl v souvislosti s kauzou šikany disidentů, to jenom pro pořádek. No dobře, tak snad už budu na řadě. Děkuji.
Nyní s faktickou paní poslankyně Mračková Vildumetzová, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo.
Děkuju, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, já bych si také dovolila zareagovat na pana Jakuba Michálka, prostřednictvím vás, paní předsedající, a znovu bych mu chtěla říct, a všem tady v Poslanecké sněmovně, především koaličním poslancům, že my v tuto chvíli projednáváme zákon o sdružování v politických stranách, který spadá pod Ministerstvo vnitra. Dneska, když jsem jela do Sněmovny, tak jsem opět slyšela v médiích, že zpřísňujeme zákon o střetu zájmů. Ale my schvalujeme zákon o sdružování v politických stranách, který kontroluje politické strany. On nekontroluje veřejné funkcionáře! A já se znovu ptám a znovu vyzývám pana Michálka, proč nepředloží novelu zákona o střetu zájmů, aby tu věc, kterou předkládá, aby kontroloval ten orgán, který je k tomu schválený, který je k tomu určený, který je na Ministerstvu spravedlnosti, který je absolutně apolitický, protože má státního tajemníka, všichni ti úředníci, kteří to vykonávají, mají jasnou odbornost, vysokoškolské vzdělání a tak dále. Oproti Úřadu na dohled nad financováním politických stran, protože tam to jmenování je prezidentem na základě nominace Senátu a Poslanecké sněmovny. Protože je jasné, že tam se kontrolují finanční limity kampaní politických stran. Děkuji.
Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková. Prosím, vaše dvě minuty. Jako poslední přihlášený s faktickou je pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo. Já už se bojím jakkoliv ukazovat, já to celé řeknu a budu mít připaženo. Pirát zkomplikoval snahu starostů, aby je minula majetková přiznání. V době, kdy se tady poslanci všech poslaneckých klubů snažili ulevit komunálním politikům, pak to dát dohromady po ústavním nálezu, tak vy jste si dal svůj pozměňovací návrh a zablokoval jste Sněmovnu. Teď jste to udělal zase!